Kdo je proti? Zahajuji toto hlasování a táži se, kdo je pro tento přednesený návrh, ať zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Přítomných poslanců je 137, pro 104, návrh byl přijat. Otevírám projednání bodu číslo
Vážený pane předsedající, vážené kolegyně, vážení kolegové. Novela zákona o sociálních službách především upřesňuje pravidla pro poskytování dotací na financování sociálních služeb. Touto úpravou dojde ke stabilizaci poměrů směrných čísel a zvýší se transparentnost financování sociálních služeb. Z důvodů urychlení postupu při poskytování dotací se navrhuje, aby o poskytnutí finančních prostředků na jednotlivé sociální služby a jejich výši rozhodovala rada kraje dle podmínek stanovených zastupitelstvem kraje. V souvislosti s úpravou financování sociálních služeb se nově stanoví povinnosti krajů určovat ve spolupráci s obcemi síť sociálních služeb na území kraje. Síť sociálních služeb bude součástí střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb kraje a má zohledňovat rozsah sociálních služeb potřebných k napomáhání řešení nepříznivé sociální situace osob na území kraje v souladu s jejich zjištěnými potřebami. Další významnou úpravou zákona o sociálních službách je převod působnosti k provádění inspekce poskytování sociálních služeb z úřadů práce na Ministerstvo práce a sociálních věcí. Smyslem této úpravy je snížit rozsah agendy vykonávané Úřadem práce ČR, který by se měl primárně zaměřovat na aktivní politiku zaměstnanosti. Navrhovaným zákonem se také stanovuje bezplatné poskytování pečovatelské služby pozůstalým manželům a manželkám po účastnících odboje starším 70 let, které bylo k 1. lednu 2014 zrušeno. Dále se v zákoně o sociálních službách navrhují některé úpravy v oblasti správních deliktů a rovněž navazující legislativně technické úpravy.
Pane předsedající, vážené dámy, vážené kolegyně, pan předkladatel vlastně řekl všechno. Já jsem si svůj projev velmi zkrátila, protože vidím, že řady prořídly, že zákon o sociálních službách příliš nikoho nezajímá. Chápu to, protože sociální služby budeme potřebovat až někdy jindy. Chci říci, že k převodu financí, dotací na kraje se sešel v předstihu jak podvýbor pro nepojistné dávkové systému, zdravotně postižené seniory a sociálně ohrožené skupiny, ale i mimořádně výbor pro sociální politiku, protože jsme chtěli vědět o této problematice více, jak daleko je příprava této novely zákona a jaká je příprava krajů. Jako zpravodajka podporuji novelu tohoto zákona, a to hlavně převod financování dotací na kraje. Nesouhlasím ani s tím, aby se proces financování sociálních služeb uskutečňoval nadále metodickým pokynem Ministerstva práce a sociálních věcí místo na základě prováděcího právního předpisu. Nerozumím, proč po tolika letech diskusí o podobě a obsahu prováděcího právního předpisu je navržena pouhá metodika s tím, že její závaznost bude dána tím, že se stane přílohou každého individuálního správního rozhodnutí pro každý kraj. Kromě jiného v tom spatřuji obcházení jednoho ze základních principů právního státu. Proto budu požadovat předložení prováděcího předpisu hned od začátku platnosti této novely zákona.
Proto podporuji i ten předložený návrh.
Děkuji paní poslankyni Semelové. S další řádnou přihláškou je přihlášen pan poslanec Zdeněk Soukup.
Stejně tak zvednu ruku pro jakékoliv jiné smysluplné omezení hazardu. Při regulaci technických herních zařízení, jak nejrůznější jednoduché bandity předkladatel nově definuje, nejde jenom o přístroje samotné, jde o herny jako takové. V severozápadních Čechách provozují herny většinou jako bary s hernami a penziony s nonstop režimem většinou cizinci. To, že tam jistá část lidí ze sociálně vyloučených skupin prohrává dárky poskytované z našich daní, je jenom jedno zlo. Kolem heren dochází k rušení nočního klidu, rozmáhá se tam kriminalita a nepořádek. Většina lidí, kteří normálně chodí do práce a starají se o rodinu, se hernám zdaleka vyhne. Dosavadní politické garnitury a vlády radnicím ve vytěsňování hazardu moc nepomáhaly, spíš naopak. Ten připouští mnoho výkladů. Je to záměr, nebo špatná práce někdejších legislativců? Tak například zrušilo Ministerstvo vnitra vyhlášku v Ostrově u Karlových Varů nebo v Chebu, když tam radní chtěli zakázat herny, které jsou méně než sto metrů od škol, kostelů a kulturních zařízení. Zákon takový zákaz umožňuje, ale s výhradami. V Aši zase neprosadili proti Ministerstvu vnitra vyhlášku, podle které herny nemají mít vývěsní štíty do horní ulice. O klasických rozhodovaly obce, o videoterminálech, elektronických ruletách a dalších přístrojích nové generace Ministerstvo financí. Skuliny v zákoně využívalo ministerstvo, a hojně. Kde obec zakázala starší přístroje, povolilo je Ministerstvo financí mnohem bezpečněji a nové a ve větší míře. Předkladatel zmiňuje ve své důvodové zprávě přípravné práce na zcela nové komplexní úpravě provozování sázkových heren.
Děkuji panu poslanci Soukupovi. S další řádnou přihláškou je připraven pan poslanec Karel Fiedler.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Jsem jedna ze spoluautorek tohoto návrhu a jako starostka městské části Praha 2 mohu říct, že jsem od roku 2007 pro zcela nulovou toleranci vůči hazardu. Takže není pravda to, co tady zaznělo, že by se bývalá vláda nesnažila s tímto negativním fenoménem něco udělat. Pokud by tomu tak bylo, tak by dnes starostové měst a obcí neměli pravomoc, tak jako ji máme my v Praze, regulovat hazard na svém území. K tomu, co tady zaznělo od paní kolegyně Semelové. Možná to zní zvláštně, v hodně věcech s paní kolegyní Semelovou v tomto ohledu souhlasím, snad jenom dvě výjimky. Neexistuje vyléčený gambler, existuje pouze abstinující gambler. My na Praze 2 už jsme se v roce 2007 rozhodli, že podnik nechceme mít tohoto typu ani jeden.
Děkuji paní poslankyni. S další faktickou poznámkou pan poslanec Michal Kučera. Po něm s řádnou přihláškou pan poslanec Fiedler.
Děkuji za slovo. Možná že tam nepracují tak kvalitně, nevím.
Děkuji panu poslanci. S další faktickou poznámkou pan poslanec Igor Jakubčík. Prosím, pane poslanče, vaše dvě minuty.
Děkuji za slovo, vážený pane místopředsedo. Kolegyně, kolegové, v Klatovech jsme zakázali herní automaty. Nebyl problém. Zůstalo nám tam 237 videoloterijních terminálů, na 93 občanů nám tím pádem vycházel jeden loterijní videoautomat. Zakázali jsme i tyto vyhláškou, Ministerstvo nám to zrušilo. Ústavní soud rozhodl, že máme právo to zakázat. Zakázali jsme to. To znamená, v Klatovech jsou zakázány výherní loterijní terminály. Všechno jde, když se chce.
Děkuji panu poslanci Jakubčíkovi za to poselství. Opravdu všechno jde, když se chce. Teď už konečně s řádnou přihláškou pan poslanec Fiedler. I u něho to jde, když se chce.
Ano, já s tím opravdu souhlasím. Takové ty frcy, něco do zástavy, vzít si peníze, prohrát to v automatu, tak ono se to spojilo na jedno místo. Dalším neduhem, o kterém se zmínil, je distribuce drog v těchto místech.
Omlouvám se. Jednotlivá opatření byla připravena Ministerstvem financí v úzké spolupráci s Českou národní bankou a některá z nich navíc vycházejí z doporučení hloubkového posouzení českého finančního sektoru Mezinárodním měnovým fondem. Jedním z nich může být transformace na univerzální banku. Pokud si družstevní záložna zvolí toto řešení do konce roku 2015, bude moci díky druhému navrženému opatření získat bankovní licenci v režimu nižšího požadavku na základní kapitál, a to na úrovni ekvivalentu 5 milionů eur. Na navýšení kapitálu na standardních 500 milionů korun, které jsou požadovány u bank, bude mít taková družstevní záložna lhůtu pěti let. Čtvrtým pak zvýšení povinného odvodu části zisku po zdanění do rizikového fondu. Toto zpřesnění bude účinné od 1. ledna 2018, což umožní trhu přijmout adekvátní opatření. Návrh také zásadním způsobem posiluje zainteresovanost členů družstevních záložen na fungování samotné kampeličky. S účinností od 1. ledna 2018 se stanovuje minimální výše základního členského vkladu, který musí být alespoň tisíc korun. Toto pravidlo bude odlišně aplikováno pro stávající a nová depozita. Závěrem mi dovolte ještě uvést, že předkládaný materiál může mít marginální dopad na státní rozpočet a ostatní veřejné rozpočty.
Příjemné červencové odpoledne, milé kolegyně a kolegové. On totiž má svou objektivní logiku, protože samozřejmě situace v oblasti družstevních záložen nebyla a ani není jednoduchá. Problém je, a můžete si to srovnat už jenom z takových jednoduchých čísel, že v roce 1999 jsme měli v České republice 138 družstevních záložen. Nevím. A pravdou je, že dnešní stav družstevních záložen je tak trochu hybridním stavem. Je to běžná forma například v Irsku, v Británii. Ale tam mají trošičku jinou funkci a jinou podobu.
Zase na druhou stranu jestliže bude kvalitně prováděno výběrové řízení, jsem přesvědčen, že vláda by měla respektovat výsledek takového řízení, pokud by nebyly nějaké naprosto zásadní důvody. Takže vláda tam samozřejmě svůj vliv tímto způsobem uplatňuje. A pak to může být doopravdy zástupce generálního ředitele, kdo jmenuje místo vlády. Ale tady bych chtěl ještě upozornit na jeden fakt. Tato varianta je tam zjevně proto, že i jednotlivé správní úřady z prestižních důvodů chtějí zachovat jmenování svého šéfa vládou a nechtějí být jmenovány jakýmkoliv jiným způsobem. Jak jsem říkal, je to i na základě lobbingu jednotlivých úřadů, které z prestižních důvodů chtěly tento způsob jmenování zachovat. A proč zástupce a ne generálního ředitele, to už jsem vysvětloval tou dvojinstančností rozhodování ve služebním zákoně.
Eviduji zde dvě faktické poznámky.
Je to, jak přibili Ježíše na kříž, jak se tam zpívá.
Děkuji. Další s faktickou je pan poslanec Laudát.
Já nevím, jestli se mám vyjadřovat vůbec k panu Zlatuškovi, to už je opravdu... Já už jsem ho tady jednou nálepkoval nějakým příměrem do známého televizního seriálu a nebudu se opakovat. Tam se to stalo sportem. Nebo byla jiná parta, podivná, která žádala přešetření psychického stavu.
Děkuji za dodržení času. Pan navrhovatel. Já vás poprosím, pane poslanče, počkejte po faktických poznámkách, protože faktické poznámky mají přednost před přednostním právem.
Přesto mi nebylo odpovězeno na mou základní otázku. Co se stane, až generální ředitel přinese nějaké jméno na vládu, ta vláda ho musí odhlasovat, a ta vláda ho neodhlasuje. Nedělejte z vlády orgán, který něco udělat musí, když ústavně víte, že ji k tomu nejste schopni donutit.
Já jenom stručnou reakci, vaším prostřednictvím, na pana poslance Chvojku.
Máte slovo.
Děkuji za slovo. Pane předsedající, dámy a pánové, vážení kolegové, já se dobře bavím a oceňuji vtipy kolegů. Já tak vtipný nejsem. Tady došlo k dramatickému zlomu.
Panu Okamurovi se tady podařilo trefit kozla mezi oči. Mohli jste vyčlenit řadu těch kategorií. Spoluúčast má formu poplatků, doplňkových a přímých plateb hrazených poskytovatelům zdravotních služeb. Maďaři, dobře víte, jak se teď vozí. A my budeme jejich populismus platit konkrétně v České spořitelně. Z jednotlivých národních zpráv nevyplývá, že by spoluúčast pacientů byla zavedena za účelem zvýšení kvality poskytované zdravotní péče. Domníváte se, že Finsko je asociální? Nevím Dánové. Když jsme tam byli s rozpočtovým výborem, začínali naříkat, že ve všech oblastech právě plateb, dotací a veřejných výdajů se blíží na limitní stropy svých možností a že s tím budou muset něco udělat. Domníváte se, že Němci jsou asociální? Belgičani, Francouzi jsou asociální? Vracíte náš systém zpátky populisticky, budete chodit ohnutí prosit na Ministerstvo financí, aby to pan Babiš vykryl. To bude výsledek tohoto vašeho počinu. Ale chápu, že vy asi nejste vnitřně příznivcem, byť to tady přiznat nemůžete, ale je to skutečně zodpovědnost této vládní koalice.
Děkuji panu poslanci Laudátovi a požádám ještě o chvilku pozornosti.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Budu opravdu velmi stručný.
Avizoval jsem ji proto, že nejenom že nám třetí sazba přijde jako trochu administrativní komplikace, to bych si dovolil i souhlasit, ale že je to opatření mělké, že si můžeme v současné situaci ekonomiky dovolit opatření významnější. Mám pocit, že úplně na začátku jste se bavili nikoliv o desetiprocentní, ale pětiprocentní snížené sazbě. Skončili jste u deseti, protože jste zřejmě chtěli minimalizovat dopady tohoto zákona. Tomu rozumím. Ale abych předešel, tak se dívám, jestli pan Kalousek tady je, když jsme se bavili o dani z příjmů, tak tu začal recitovat konvergenční program. Jak vláda plánuje zvýšení inkasa toho či onoho daňového titulu. Diskreční, to je takové hnusné slovo, takže přeložím do češtiny, to znamená, že je to jednorázové, že to nebude padat jak mana nebeská prostě pořád a pořád a pořád. DPH je v tomto ohledu proslulé, jistá opatření byla přijata, řekněme, že tento efekt tady bude, takže kromě ekonomického růstu bude lepší výběr. Pouze diskrečně, s růstem by to mělo být ještě víc.
Nyní má slovo pan poslanec František Laudát, který je také zatím posledním přihlášeným do rozpravy.
Děkuji, pane předsedo. Boj. Nejdříve zkomplikujeme daňový systém, a pak budeme bojovat proti daňovým únikům. K vlastnímu návrhu zákona. Co se týká vlastních tří sazeb. Ale já jsem se poptával ekonomů. Tam je velká pravděpodobnost, že to nebude zneužíváno, stejně jim dávky posíláte, tak by se tam jen přidaly nějaké peníze, a ne tady křivit a komplikovat výběr DPH. A to tady zaznělo, je to váš princip, omezujete právo volby každého občana nakládat se svými penězi.
Je to změnový zákon, který nahrazuje změnový zákon k původnímu služebnímu zákonu ve stejných intencích.
Vzhledem k tomu, že předkladatelé a zpracovatelé nejsou schopni odpovědět, dávám procedurální návrh, aby bod byl přerušen do příchodu premiéra této země, a budeme po něm požadovat odpovědi na otázky, které zazněly včera a které zazněly dneska.
Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro přerušení tohoto bodu, nechť zmáčkne tlačítko a zvedne ruku. Kdo je proti tomuto návrhu? Tento návrh byl zamítnut. Budeme tedy pokračovat v projednávání. Mám zde faktickou poznámku pana poslance Foldyny.
Já jsem ochoten pochopit, že navrhovatelé nevědí některé části a že některé části mohou být vysvětleny až v průběhu času. Ale jestli mi fakt nechce pan kolega Sklenák odpovědět na základní otázku, co bude dělat vláda se jmenováním úředníků, které necháváte v její kompetenci, a přesto jsou podle zákona o státní službě, to znamená navrhováni generálním ředitelem a s právním nárokem na to, aby byli jmenováni. Tak jestli neznáte odpověď na tuto otázku a jste předkladatelem obou zákonů, tak já vůbec nevím, co tady děláme. Pak se ptám, k čemu tady fakt jsme, protože tohle je přece naprosto zásadní, fundamentální otázka tohoto zákona. Až přijde někdo na její zasedání a řekne: Tady se musí zvednout 10 rukou, a když se nezvedne, tak ten člověk jde k Nejvyššímu správnímu soudu a bude jmenován. Rozumíte tomuto maléru, nebo ne?
Já jsem se ptal, diskutoval, uváděl nesmyslné příklady, požadoval jsem vysvětlení nejasností, možná jsem něco špatně pochopil - a vy jste zarytě mlčel. Možná kdybyste rychleji odpovídal, tak to mohlo být mnohem rychlejší. Tak to nebylo. Nedozvíme se nic. To si přece jako lidé, kteří jsme tady byli nějakou dobu, už můžeme přiznat.
Další faktickou poznámku má pan poslanec Blažek.
Já to dělám nerad, ale zase musím prozradit něco z mého rodného regionu. Pan kolega Sklenák je Brňák stejně jako já a ten je zase na Beatles velký fanatik.
Další faktickou poznámku neeviduji... Pan poslanec Laudát? Tak pane poslanče, vaše faktická poznámka.
A teď zcela vážně, dámy a pánové. Prosím, chcete na to čas? Mám si vzít přestávku? Chcete na to čas? Kdokoli, zpracovatelé, kdokoliv, na ty otázky, které tady zazněly?
Dokonce jsme tady téměř měli i zpěv, ale já přece jenom budu trošku věcnější. Padají tady různé dotazy. Asi ten nejpodstatnější ze strany pana poslance Bendy na to, jak je to s nárokovým jmenováním v případech, kdy má jmenovat vláda České republiky na základě výběrového řízení. Asi bychom se museli vrátit zpátky k cílům služebního zákona, který mimo jiné má objektivizovat výběr zejména vysokých státních úředníků, ale nejenom těch, platí to i obecně.
Tak tuto cestu asi absolvovat nepotřebujeme, nechceme, a pokud ten segment má do budoucna nějak vypadat, tak si vyříkejme vzájemně kam. Ale teď jsme v situaci, kdy řešíme konkrétní problém. Problém má samozřejmě nějaký národohospodářský rozměr, a tady je třeba říct, že není velký. Fond pojištění vkladu je instituce, kterou financují privátní banky. Například to může být problém samotné transformace kampeliček na běžné banky. Tam ta částka 30 milionů znamená v podstatě, že se kampeličky zaměří na malé případy, malé díly. Oni sami říkají, že ty menší kauzy ale také znamenají problém s krytím, a tedy jistou míru rizika těchto úvěrových operací. Já dodávám, to oni samozřejmě neříkají, mnohdy tam je ten problém, že oni úvěrují sami sebe. To znamená, že tam vzniká jistá spřízněnost vedení těchto malých bank s těmi poskytnutými úvěry. Toto všechno naznačuje, jaké problémy se tam mohou skrývat. Nevím, kdo z vás je ve střetu zájmů.